To ale není možné. To je potřeba nějakou revizi. Ale i to je otázka toho, co můžeme nebo nemůžeme udělat. A vnímali to, jako že ten mediátor - abych správně popsal, co já si myslím o tom exekutorovi - mezi tím věřitelem a dlužníkem byl schopen vnímat postavení obou.
Děkuji za slovo. Takhle to vyznívá jenom jako další planý slib. Proč se tam dostala? A to se dneska tady stalo. A je potřeba si to říct na rovinu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dále máme i daleko menší počet svátků.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub Pirátů tento návrh KSČM nepodporuje z jednoduchého důvodu. Ten návrh razantním způsobem zvyšuje tlak na švarcsystém. Dneska už máme velký problém, že je obrovský rozdíl mezi zdaněním práce zaměstnanců a živnostníků. My si myslíme, že je správně, že živnostníci platí menší daně, protože nemají zas celou řadu benefitů, mají daleko větší odpovědnost. A tohle opatření zase zvedne tento tlak. To je první problém. Věřím, že společnost dospěje k tomu, že pět týdnů dovolené už nebude to, čím se lákají zaměstnanci z firmy do firmy, ale že to bude standard. Ale nechme to k tomu dospět přirozenou cestou, postupně těch lidí přibývá. A místo toho, abychom to teď všem plošně nařídili, a zvlášť ve chvíli, kdy se blíží významné ekonomické zhoršení, je teď tento útok proti firmám dost negativní.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Grospič.
Vždycky, když souhlasím s Piráty, tak vystoupím. V tomto případě výjimečně souhlasím. Ale na straně druhé spolu se zpomalujícím se hospodářským růstem budeme mít firmy, kde ta ekonomická situace bude o mnoho horší, a tímto nápadem je posíláme do daleko horší situace a může jim to zkomplikovat život. Už dneska máme zákoník práce velmi zregulovaný. Pokud budeme chtít a vynucovat po firmách, aby nabízely stejné podmínky, tak si tím podkopáváme konkurenceschopnost. Už dneska celá řada firem jako benefit pátý týden dovolené nabízí. Nechávejme to na těch firmách, hledejme cesty, jak je třeba motivovat i daňově k tomu, aby těch týdnů nabízely víc, ale nedělejme z toho další regulaci už tak dost přeregulovaného zákoníku práce.
Přichází s tím proto, protože velice citlivě vnímá situaci mezi pracujícími a názory jednotlivých odborových organizací a svazů. A také velice dobře vnímáme, jak jednotlivé odborové organizace a svazy a i členské státy a vlády zemi Evropské unie přistupují k otázce dovolené.
Také děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Chvojku.
Prostě já jsem udělal jenom přehled toho, co se tady povedlo za ta poslední léta. Myslím si, že se toho povedlo dost, a jako příklad uvedu ještě jednou například elektronický podpis nebo elektronický občanský průkaz. Co to má co společného s byrokracií nebo nějakými nadbytečnými úkony veřejné správy?
Většina zákonů, které jsme projednávali, přinášela nějaké povinnosti. Tady ten zákon přináší lidem práva. Zachovává všem, kteří jsou pro tu tradiční cestu, jejich tradiční cestu.
Děkuji a nyní prosím pana poslance Blažka, připraví se paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Klaus. Pan poslanec Blažek tu zřejmě není, tudíž jeho přihláška propadá. Prosím paní poslankyni Kořanovou. Děkuji a nyní prosím pana poslance Klause.
První bod. Já jsem to zažil ve školství tisíckrát. Je možné, že teď nastane ten okamžik, kdy se to skutečně sjednotí. Já tomu akorát nevěřím. Druhá věc, která se týká pana Kupky. Jak se to vlastně jenom zjednoduší a že je to právo těch lidí. No to je hezké, já s tím souhlasím.
Děkuji a nyní v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.
Každý si o tom myslí něco jiného. Každý má jiná očekávání od toho, co má tato věc přinést. Ale může to být zjednodušeně. Není to o tom, že by si policista na základě jeho digitálního otisku nosu ověřil v základních registrech, že je to skutečně řidič Kováčik nebo kdokoliv jiný. Ale to nechci říct, to měl být jenom drobný pokus o bonmot. Čím větší digitalizace, tím také větší administrativa, tím také větší povinnosti, tím také větší prokazování, a tak ve skutečnosti zatím začasté se stává to, že s postupující digitalizací se věci spíše zesložiťují, protože je třeba ještě prokazovat papírově a pro jistotu dvakrát nebo třikrát to mít ještě uloženo, aby při případné následné kontrole to bylo možné. To prosím pěkně ne.
Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže další by měl být na řadě pan poslanec Profant v obecné rozpravě. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne všem. Tento zákon opravdu přináší změnu, změnu v tom paradigmatu. Většina zákonů, které tu schvalujeme, se zabývá vnitřními problémy veřejné správy a následně ty povinnosti přenáší na lidi. To znamená, když má problém daňová správa něco prokázat, tak dáme povinnost člověku, aby vyplnil o papír víc. A takových zákonů dneska už máme strašně moc.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 30. schůze dne 16. května letošního roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelem této schůze byl poslanec Miroslav Kalousek a František Kopřiva. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Nejdříve mi dovolte, abych navrhl ty body programu, na kterých se shodlo dnešní jednání politického grémia. A mám s přednostním právem přihlášeného Pavla Kováčika, Tomia Okamuru, Jaroslava Faltýnka. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, usaďte se na svá místa! Teď už to není věcí dohody politického grémia, teď už je to jednotlivý návrh, který přednášejí jednotliví poslanci.
Ještě jednou děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Tolik k změnám programu.
Ano, rozumím. Zazněl procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní návrh. Nyní budeme hlasovat o přerušení. Návrh byl přijat a Sněmovna rozhodla, že tento bod bude přerušen do doby, než Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní návrh.
Proto Ministerstvo spravedlnosti dopracovává a ještě v tomto čtvrtletí předloží vládě návrh zákona, který bude v návaznosti na programové prohlášení vlády řešit nejpalčivější problémy exekucí. Jediný problém tohohle vyjádření vlády je, že my jsme jí ten návrh poslali v říjnu minulého roku. Od té doby sem žádný návrh, který by řešil problematiku exekucí, nedoputoval. A vy jste nechali těch 800 tisíc lidí na holičkách.
S přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.
To znamená, tady se přesně u toho hlasování ukázalo, a tady jsme s Piráty opravdu na jedné lodi, že v podstatě navrhují úplně to samé, co už jsme navrhli my, doslova na jedné lodi, ale ne pirátské. Já se na tu sjetinu přesně podívám, kdo hlasoval pro. A od této chvíle vím, že to jsou ti, co podporují vlastně ten systém exekutorů a jsou proti pomoci lidem v dluhové pasti. Stejně tak jsem chtěl říci, že už tady máme zaparkován několik měsíců návrh SPD, aby se nejprve platila jistina dluhu a až poté ty poplatky. Dneska je to naopak. Zároveň tady máme návrh zákona, kde rušíme úroky z úroků. A opět vy, vaše vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, to tady blokuje a tento návrh nám brzdí. Takže já bych chtěl znova vyzvat vládní koalici hnutí ANO, ČSSD a KSČM, aby přestala opravdu blokovat tyhle návrhy a abyste konečně podpořili naše návrhy, které pomáhají lidem v dluhových pastech. Opravdu je to nechutné, co tady předvádíte. A doufám, že váš pan premiér zase v novinách nebude vykládat, že lžu, když přesně říkám, jak hlasujete.
Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartoš. Nikdo jiný než ten, kdo má přednostní právo, nyní vystupovat nemůže.
Ale to je jedno. Hlásil jsem se dříve. Chtěl jsem jen říct jednu věc. A řeší skutečně tři nejdůležitější aspekty.
Komunistická strana Čech a Moravy bude a vždycky hájila zaměstnance a bude bránit novodobému otrokářství. Já vás prosím o rozumný přístup k těmto věcem bez různých přívlastků a axiomů a o propuštění tohoto návrhu zákona do prvého čtení, abychom o něm mohli diskutovat třeba i s avizovanou novelou zákoníku práce, která má připutovat do Poslanecké sněmovny, ale předem říkám, že k ní máme zrovna tak jako odborové svazy velké výhrady, protože liberalizace a uvolnění pracovního trhu a pracovního práva není ve prospěch zaměstnanců a v době hospodářské krize se otočí i vůči zaměstnavatelům.
Cílem předkládaného návrhu je provedení dílčích změn zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a sjednocení terminologie. Význam hodnocení vědy a výzkumu nabývá globálně na důležitosti. Dobrá zahraniční praxe jiných zemí se silnou výzkumnou základnou ukazuje, že efektivní hodnocení musí být komplexní, tedy rovněž zaměřené na výzkumné organizace jako celek a nikoliv pouze na jimi generované výsledky. Z těchto důvodů je v novele položen důraz na hodnocení výzkumných organizací jako celku při současném zachování bibliometrické analýzy jednotlivých výsledků. Novela si klade za cíl stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti tohoto procesu jsou potom upraveny v metodice hodnocení výzkumných organizací, kterou schvaluje vláda. K této části si dovolím zdůraznit, že navrhovaná změna ve způsobu hodnocení vědy a výzkumu byla široce a konsenzuálně diskutována se všemi relevantními aktéry této oblasti, zejména s MŠMT, s Českou konferencí rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými organizacemi. V návrhu zákona se dále zavádí nový institut projekty sdílených činností. Jde o komplementární pojem k pojmu projekt velké výzkumné infrastruktury. Třetím okruhem novelizace je změna informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající v zavedení evidence výsledků velkých výzkumných infrastruktur a evidence projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích financovaných ze zahraničních zdrojů. Dosud se shromažďují pouze údaje o výsledcích dosahovaných přímo velkými výzkumnými infrastrukturami, ale nikoli výsledky dosahované uživateli, kteří velké výzkumné infrastruktury využívají na principu otevřeného přístupu. Navržené úpravy mají napravit současný stav a zvýšit přehled o efektivitě činnosti velkých výzkumných infrastruktur a jejich využívání vědeckou komunitou. Navrhuje se tedy odstranit povinnost poskytovatele vypořádat závazky ke státnímu rozpočtu pouze v ročním režimu a umožňuje se postup obvyklý při financování evropských projektů. Návrh zákona nemá vliv na rovnost mužů a žen, nevytváří korupční prostředí a ani nemá dopad na státní rozpočet. Děkuji vám za pozornost.
Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, já vás nebudu dál nudit problémy vědecké komunity a změnou zákona o podpoře výzkumu a vývoje. I když musím říct, že pořád existují skupiny, které si myslí - a já jsem součástí jedné z nich - které si myslí, že se mají hodnotit hlavně výsledky a ne nějaké, řekněme, písemné litanie o tom, co budu v budoucnosti dělat. Nicméně ten konsenzus tady je. Jak říkala paní ministryně, jedná se o čtyři základní body, to je změny vynucené novým systémem hodnocení, kdy se vypouští slovo "výsledků", ale hodnotí se celé organizace. Pak je důležitá změna informačního systému, kdy vlastně zavedením pojmu velkých výzkumných infrastruktur potřebujeme vědět, jaké ty velké infrastruktury, do kterých se nainvestovaly obrovské peníze, jaké mají reálné výsledky. Pak samozřejmě ty projekty sdílené činnosti jsou potřeba k tomu, abychom byli schopni investovat peníze do sdílených činností, jako jsou třeba konsorcia, která poskytují vědcům přístup k odborné literatuře. Takže já mohu za vědeckou komunitu říct, že si myslím, že došlo ke konsenzu, a já osobně tu změnu zákona podporuji.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy se s přednostním právem, ale jako jediný v tuto chvíli, hlásí pan předseda Stanjura.
Jako první dneska je porada premiérů, takže to je naprosto v pořádku. Nicméně když poslouchám velmi často výstupy nejenom premiéra, ale i dalších ministrů, tak zjistíte, že na jednom z prvních míst priorit je podpora vědy, výzkumu, inovací, což je správně. Máme tady paní ministryni financí, té bych chtěl poděkovat za to, že to uvedla, pak dva služebně juniorní ministry. Omlouvám se, ale služebně jste juniorní v této vládě. Pan premiér o něm mluví, jak je to jeho pravá ruka, jak ten Karel ty inovace má zmáknuté. Není tady. Takže já navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu. Ale není tady. Takže toto je můj procedurální návrh.
Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bezprostředně. Rozumím, pane předsedo.
Bezprostředně po tomto bodu.
Ano, čili po pevně zařazeném prvním bodu. Je to procedurální návrh?
Respektive dvou sociálních partnerů, to znamená zástupce zaměstnavatelů a zástupce zaměstnanců.
Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu pana předsedy Stanjury, abychom tento bod přerušili do doby, než s ním bude souhlasit tripartita, tedy zaměstnanci a zaměstnavatelé. Je zde návrh na odhlášení. Nyní můžeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? To znamená, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu do příští středy. V tuto chvíli končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, prosím ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ministerstvo spravedlnosti tady připravilo návrh zákona, jehož hlavním cílem je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů, a to ať jako trestů samostatných, nebo ukládaných vedle jiného trestu. Jedná se o komplex opatření směřujících k vyššímu a racionálnějšímu ukládání trestů tohoto druhu.
Já se omlouvám, paní ministryně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás prosím, abychom tady vytvořili atmosféru, ve které slyšíme paní ministryni Benešovou. Děkuji.
V minulosti nebylo potenciálu peněžitého trestu dostatečně využíváno. V podstatě v letech 1994 až 2005 bylo možné pozorovat zásadně neustálé snižování počtu uložených peněžitých trestů. Na některé důvody tohoto neuspokojivého stavu v minulosti bylo již reagováno, nicméně reakce praxe nebyla stále uspokojivá. Cílem bylo zjistit příčiny malého využívání peněžitého trestu v soudní praxi. Všechny tyto poznatky byly zapracovány do předloženého návrhu zákona. Navrhuje se zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty. Dále zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody. Nezaplacený peněžitý trest bude namísto toho přeměněn v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného přepočtu. Odsouzení bude v zásadě zahlazeno vykonáním trestu.
Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Helena Válková. Paní zpravodajko, prosím ujměte se slova.
Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, ono tady to podstatné bylo řečeno. Soudy se vymlouvaly na to, že skladba pachatelů je taková, že je v podstatě nevymahatelný. Částečně měly pravdu, ale poměry se změnily a v řadě případů by se uložit mohl, a stejně se neukládal. Není tedy situace tak obrovsky rozdílná. Když srovnáme, 80 % všech trestů ukládaných v Německu, u našeho souseda, je právě těch trestů peněžitých, finančních. Čili peněžitý trest je naprosto standardem v Evropské unii.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající. Myslím si, že se ukazuje, a možná to bude i v dalších oblastech častější, že je na klíčových otázkách možná domluva napříč spektrem skrze jednotlivé kluby v Poslanecké sněmovně, samozřejmě s různou mírou aktivní participace. Já jsem rád, že se nám tuto platformu podařilo kočírovat pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Chtěl bych upozornit ještě na dvě věci. Hovoříme tady o střechovém zákonu, který bude vyžadovat další legislativní změny. Já doufám, že vždycky, když se k tomu dostaneme a bude to nějaká změna, která probíhá z důvodu tohoto zákona práva na digitální službu, tak nebudeme bojovat znovu a znovu. A já děkuji ministerstvům, že tento první balík, který pak bude následovat, připravila. Asi poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že samozřejmě digitalizace je proces, který přinese náklady na jedné straně. Není to jenom to, že netisknete tisíce papírů a neukládáte je do archivu, ale je to v té práci i toho státního aparátu a těch úředníků, kteří prostě pracují s tím sdíleným fondem dat. Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu, i všem, kteří se z poslanců, i třeba z právního sektoru, i třeba z profesního sektoru na přípravě této legislativy podíleli.
Děkuji panu poslanci Bartošovi.
Já poslouchám tu debatu, takovou tu digitální, a tak jsem si to trošku přeložil do češtiny. Takže to nevymyslíš.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Ten zákon směřuje k tomu, aby stát fungoval lépe. To je společný zájem.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.